Ale pak nemá šanci, že? To máte dohromady, teď to nechci počítat, 25 poslanců a to není většina v Poslanecké sněmovně.
Protože nikoho dalšího nevidím, že by se hlásil do rozpravy, rozpravu končím. Děkuji. Ano, tam je to přečteno podle toho...
Teď jsme odsouhlasili proceduru a v té proceduře je zahrnuto to hlasování o vašem protinávrhu.
Nemůžeme hlasovat o tom, že rozhodneme dalším hlasováním.
Je to tak? Je to tak. Já jsem byl toho názoru, který vy říkáte, pane předsedo.
Je tam pouze upřesnění názvů - titulů, z kterých se budou čerpat finanční prostředky.
Já se omlouvám.
Já jestli mohu, pane kolego, já jsem tady četla návrh procedury, proti kterému nikdo nic nenamítal. A ten návrh procedury, uznávám, že byl nestandardní, ale četla jsem ho, mohu vám ho tady zopakovat.
Rozumíme si dobře, o kterém bodu hlasujeme? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Budeme tedy postupovat podle původně schválené procedury.
Začínám tedy znovu.
Tak si zkusme říct, že volební komise není schopna spočítat 200 lístků a určit správně kvorum. Podle pracovních zápisů bylo vydáno 191 lístků poslancům, kteří si vyzvedli lístky pro všechny tři volby. To je prostě chyba volební komise, protože jsme se na to dívali - volební komise má zaznamenáno, že vydala 191 hlasovacích lístků poslancům, kteří projevili zájem. Ale ten problém je obecný. Čirou náhodou kandidát poslanec Ondráček dostal 95 hlasů. Pokud by dostal 96 a víc, tak by to byl jenom akademický spor o to, jak to dělat správně příště. Můžeme si hlasovat, nebo můžete si hlasovat, jak chcete, ale toto jsou fakta. Pokud mi nevěříte, tak se zeptejte předsedy volební komise, zda je schopen doložit, že bylo vydáno v jedné z těch tří voleb pouze 179 lístků. Takže pokud chtěl někdo snížit kvorum, tak to udělal špatně. Já vím, že jste tím chtěli umožnit zvolení pana poslance Ondráčka, ale takhle to prostě nejde. Argument, že my jsme neodevzdali lístky, je úplně něco jiného. Tudíž je chybně určené kvorum.
Děkuji. Není povinností si vyzvednout všechny lístky, přestože tam jsem. Nemám povinnost si vyzvednout ten konkrétní lístek. To není popsáno, není to tam.
Pan předseda Fiala. Prosím.
Je to podle mého názoru závažná záležitost, která se musí řešit. My z SPD jsme pro opakování této volby. Nicméně jsem měl pocit, že je potřeba dovést ke konci tak důležitý bod, jakým je rozpočet na příští rok, a poté jsme pro to, aby se tato volba opakovala.
Já samozřejmě plně respektuji, že většina Poslanecké sněmovny si nepřála přerušení bodu projednávání návrhu státního rozpočtu, takže jenom zdůrazňuji, že jsme stále v bodě projednávání návrhu státního rozpočtu. Myslím si, že by mělo zcela jasně zaznít, že až se vrátíme do přerušeného bodu 22, tak zcela jistě bude uplatněna námitka. A přál bych si, abychom aspoň tímhle způsobem dokázali informovat veřejnost. Pokud vy si přejete, aby to trvalo ještě několik hodin, než to rozhodnutí padne, tak holt je to samozřejmě vůle Sněmovny. Nicméně podle našeho názoru pan poslanec Zdeněk Ondráček nebyl zvolen a tu věc budeme muset řešit v opakované volbě.
Já bych vás poprosil, aby do budoucna v případě vyhlašování výsledků se v rámci jednacího řádu řádně otevřel bod, aby jednotliví poslanci, kteří nemají přednostní právo, nemohli být ubíráni na svých právech a nesměli vystupovat. Jinak já respektuji rozhodnutí Poslanecké sněmovny, že upřednostnila projednávání rozpočtu. Dobře, pojďme projednat rozpočet, ale předpokládám, že to hlasování, které teď proběhlo, neavizuje, že dopředu budete bránit tomu, že se nebude opakovat volba, protože za lidovce říkáme, že chceme, aby se volba opakovala. Jestliže není správně stanovené kvorum, není ta volba platná.
Asi před několika minutami řekl "oni si ho vyzvedli a pak ho vrátili". Hotovo, vymalováno, konec. Ale sám říkal, že si ho vyzvedli a pak ho vrátili. Ale když si ho vyzvedli, tak už jsou započteni v kvoru a je to hotovo.
Ano, skutečně město Mariánské Lázně nemá rozklikávací rozpočet do takového detailu, jak bychom si představovali. Ale pokud ještě mohu, tak pokud jde o ten detail, tak město Mariánské Lázně - a omlouvám se, skutečně to do té rozpravy nepatří - má veškeré účty kromě těch mzdových transparentní. Takže my si můžeme skutečně dohledat veškeré položky, které město uhradilo nebo které na účet města přijdou. Takže tímto děkuji jenom za krátkou faktickou poznámku.
Nyní tedy pan poslanec Jan Bartošek, zatím poslední přihlášený do rozpravy ve třetím čtení.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já doufám, že to je jedna z věcí, které budeme dnes aktivně řešit. K realizaci uvedeného navýšení mezd je nezbytné, aby kromě navýšení ze strany jednoho z resortů, v tomto případě MPSV, také ostatní resorty participující na realizaci protidrogové politiky a centrální koordinační orgán, tedy Úřad vlády, odbor protidrogové politiky, zareagovaly navýšením svých dotačních rozpočtů tak, aby toto opatření mohlo být naplněno v praxi jako systémové opatření. Na zabezpečení aktuální sítě služeb chybí již dlouhodobě cca jedna třetina plánovaných finančních prostředků, což dokládají mnohé studie a analýzy z uplynulých let. Jsou doloženy deficity ve výši 50 až 150 mil. korun. Dostupnost programů protidrogové prevence a léčby v České republice není rovnoměrná. Tato rada vlády současně požádala příslušné resorty, aby v dotačních řízeních na rok 2018 reflektovaly popsané nároky. Ještě markantnější je tato disproporce, pokud částku z roku 2000 uvedeme ve stálých cenách, tedy se započtením inflace. Uvedl jsem řadu čísel. Pokusil jsem se nastínit aspoň nejpalčivější problémy, kterým tento segment služeb čelí, a domnívám se, že toto jsou faktické a pádné důvody, proč je nutné tuto oblast řešit. Je to částka, která není zásadní pro státní rozpočet, ale věřte, že v oblasti protidrogové prevence to udělá spoustu užitečné práce.
Nyní mám přihlášku ještě pana poslance Stanislava Juránka. Máte slovo.
Jednak chci říct za KDU-ČSL, že se k tomu rozpočtu hlásíme. To je první věc. Chci říct, že nejvíc stran se v rámci rozpočtu věnovalo právě té sociální problematice. A v rámci těchto sociálních služeb, protože se k tomuto tématu přihlásilo - dával jsem si pozor - v rámci rozpravy celkem sedm politických klubů, tak jsem přesvědčený o tom, že právě tahle položka by se měla změnit.
Předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Já tomu rozumím, ještě jsem nedomluvil. Pane poslanče, máte slovo. Budeme hlasovat o variantě 3 s tím, že beru stanovisko pana kolegy Kalouska, že jsou kumulativní návrhy. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Jedná se celkem o miliardu.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 dospěl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ke třetímu čtení. Z toho vyplývá, že všechny ostatní pozměňující návrhy, u kterých je uveden zdroj vládní rozpočtová rezerva, jsou tedy potom nehlasovatelné. U pozměňujících návrhů, které budou znamenat snížení výdajů kapitoly státní dluh, vyjádřím svůj zásadní nesouhlas. V rámci pozměňovacích návrhů bylo předneseno několik změn, které se týkají navýšení neinvestičních nedávkových transferů, a to konkrétně dotací na sociální služby. Závěrem bych si dovolila podotknout, že pokud se schválí pozměňovací návrhy s objemově velkými dopady, pak dojde ke vzniku vnitřního dluhu v rozpočtu jednotlivých kapitol a budou se muset hledat prostředky v těchto jednotlivých kapitolách, které mohou být například na úkor platů, sociálních výdajů a podobně. Svoje stanovisko k jednotlivým pozměňujícím návrhům sdělím bezprostředně při hlasování. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr svého vystoupení bych chtěla zdvořile požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu o podporu vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 a jeho schválení.
Děkuji za slovo. Já mám dvě poznámky. My máme vážné pochybnosti o transparentnosti financování pana plukovníka Vodičky a rádi bychom to vyjádřili hlasováním. Tolik mé poznámky.
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, rád bych vás seznámil se závěrečným stanoviskem ODS k návrhu rozpočtu a velmi stručně ho zdůvodnil. My jsme tady prožili, pokud jde o schvalování rozpočtu, trošku zvláštní týdny. Samozřejmě, možná bude někdo namítat, že to je maximum možného, že to je otázka časových možností, že máme volby ve špatném termínu, že se jednoduše rozpočet nedal předělat, ale to podle našeho názoru není pravda.

Budeme pokračovat. Mám tam jednu faktickou poznámku pana poslance Fridricha a potom přednostní právo pana předsedy klubu ODS. Nyní tedy faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, slyšeli jsme tu takový hezký výlet do historie o státním rozpočtu. Já bych k tomu chtěl jedno číslo přidat. Vždycky je jednodušší kritizovat než něco tvořit.
Připraví se pan poslanec Jakub Michálek.
Když se schvaloval ten rozpočet. A hlavní vládní stranou byla Česká strana sociálně demokratická. Tak když chceme dělat historické exkurzy, tak buďme prosím přesní. Já jsem tady sice nebyl, ale pamatuji si, čí vláda to byla a kdo byl premiérem. Ale to jste asi neútočil na ODS. Já jsem se přihlásil pouze k proceduře. Považuji to za logické, aby se pak někdo nemohl vymlouvat: Já bych hlasoval pro něco jiného, ale už prošel kompromisní návrh. A pak bychom všechny ty body B, tak jak jsou načteny v tom pořadí, s výjimkou těch šesti.
Dobře, děkuji za návrh. Nyní pan poslanec Jakub Michálek. Paní zpravodajka si převezme návrh změny procedury. Připraví se pan kolega Bartošek.
Děkuji, pane předsedající. Čili je to návrh, který posiluje transparenci veřejných financí a doporučuje vládě zavést tzv. rozklikávací rozpočet státu. Ostatně řadě z vás to ani nemusím představovat, protože řada z vás má zkušenosti z krajů, kde třeba působíte jako hejtmani nebo jako krajští zastupitelé, z obcí, kde už jste rozklikávací rozpočet nasadili, takže ten logický následující krok je ten, že bychom měli podobný krok přijmout my na úrovni státu, na celostátní úrovni, tak aby ministerstva směřovala k tomu, že budou mít svůj rozklikávací rozpočet. Děkuji za případnou podporu toho tzv. rozklikávacího rozpočtu.
Nyní faktická poznámka pana poslance Ferance. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Taky tam nejde do žádného detailu. A pokud navrhujete šest měsíců na zásadní změnu IT systému, tak víte, že to je nereálné.
Nyní kolega Michálek chce také fakticky reagovat.
Podívejte se, já bych jenom reagoval na předchozí vystoupení, abych to uvedl na pravou míru. A funguje to tam úplně v pohodě. Takže ten precedens tady je. Ty změny, které jsou, opravdu nejsou nějak zásadní. Pokud se nám to podaří provést na úrovni státu, já věřím, že i v Mariánských Lázních převezmeme ten model, ale myslím si, že stát by měl jít příkladem, protože má podstatně větší prostředky než Mariánské Lázně, které se musí handrkovat, s prominutím, o každou korunu.
Ještě pan poslanec Třešňák také s faktickou poznámkou. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat. Další návrh.
A je to přesun v rámci kapitoly z ukazatele dávky státní sociální podpory. Týká se přesunu v rámci Ministerstva životního prostředí.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko paní ministryně? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh.
A je to v neprospěch státního dluhu.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
A budeme pokračovat. Otevírám bod číslo Návrh zákona se nepřikazuje garančnímu výboru k projednání, a rozpočtový výbor tudíž nezaujímá doporučující nebo nedoporučující stanovisko k jednotlivým návrhům. Paní zpravodajko, máte slovo.
Děkuji za slovo. Je to můj návrh. Jde o legislativně technický návrh a o tomto návrhu se při hlasování o položkách již dále nebude hlasovat. Tady je možné, nechám to na vás, hlasovat i po částech, neboli jednotlivě. Dále bych vás chtěla upozornit, vážení kolegové, že v případě, že pozměňovací návrhy vyčerpají položku vládní rezervy na zákonem stanovenou lhůtu , tak návrhy budou, pokud budou proti této položce, nehlasovatelné, a zrovna tak pokud některý z pozměňovacích návrhů vyčerpá položku k nule, tak další návrhy, které by proti ní byly, budou rovněž nehlasovatelné, na což vás upozorním.
Jenom pro vaši informaci, mám zde s přednostním právem - jako první se přihlásil pan předseda Faltýnek, ale ten svou přihlášku stahuje.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Další návrh je B36 pana kolegy Stanjury, kde je to kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti, snížit výdaje kapitoly, a to platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, ve prospěch kapitoly 396, kapitola Státní dluh, výdaje v ukazateli obsluha státního dluhu.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Pak je tady pozměňovací návrh B38, opět pana kolegy Stanjury. Je to ze Všeobecné pokladní správy - snížit výdaje kapitoly v ukazateli podpora exportu, majetková újma, státní záruky, investiční pobídky ve prospěch státního dluhu. Mám poznámku, že je to nehlasovatelné.
Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh.